Podívám se, jestli je nějaký zájem o vystoupení poslanců na změnu schváleného pořadu 79. schůze. Přistoupíme k projednání prvního bodu dnešního pořadu schůze a jedná se o Projednávání tohoto bodu jsme zahájili v pátek 22. ledna a rozprava ve třetím čtení byla ukončena. S návrhem na zamítnutí nebyl vysloven souhlas a projednávání jsme přerušili v průběhu hlasování o pozměňovacích návrzích.
Děkuji za slovo.
Tomu bych rozuměl. To by mi přišlo spravedlivé, protože za drobné pochybení je nějaká drobná sankce. Tady za drobné pochybení ve zpoždění jednoho dne, respektive pěti dnů, je drakonická sankce a státní podpora je nula. Myslím si, že k tomu stačí změna podmínek toho programu. Stačí k tomu dobrá vůle. Já si to nemyslím, a jsou i právní rozbory, které mají jiný právní názor. Hledejme nástroj, aby ty sankce nebyly tak drastické a tak nespravedlivé. Neříkám, že jsou jich tisíce, ale jsou desítky a je to hrozná škoda. Tady stát šetří na nepravém místě.
V tuto chvíli bych si dovolil otevřít rozpravu, jestli můžu, a je zde přihlášena paní poslankyně Richterová, nicméně paní ministryně Maláčová chce reagovat s přednostním právem.
Je to asi o C, protože jinak bychom se nebavili o odvodech. Dobře, nevadí, pojďme se bavit o všech písmenech programu Antivirus, ale pojďme si to vyjasnit. Věřte tomu, že jsme strávili na Ministerstvu práce a sociálních věcí spoustu času tím, aby to byl rychlý, administrativně nenáročný, efektivní program, který zachraňuje pracovní místa a který zachraňuje firmy. Pojďme si to tedy říct. A zákon v tomto hovoří jasně. Do 20. následujícího měsíce se má platit sociální pojištění, a to stanovuje zákon. Stanovuje to zákon, a je tomu tak velmi dlouho. A kdybychom chtěli přistoupit ke změně, tak je to změna zákona, a ještě retroaktivně několik měsíců zpět. S některými z vás jsem v posledních měsících komunikovala o tom, zda můžeme přistoupit k celému tomu systému prostřednictvím odstranění tvrdosti zákona. Vím, že tu pomoc nedostali. Ale tato změna u pravděpodobně několika málo případů by vedla k tomu, že bychom museli retroaktivně změnit zákon, který by dopadl celkově na 327 000 firem. Ministerstvo práce a sociálních věcí pomáhá firmám. Já si myslím, že je to čistě hypotetická diskuze, velmi nerada bych to připustila. Ale kdybychom k tomu přistoupili, tak jak bychom to nastavili? Kde by byla znovu ta hranice a jak by se stanovovala, na základě čeho? To znamená, rozumím tomu, ale je to opravdu velmi teoretická diskuze a v podstatě je to nefér zpětně měnit pravidla hry, když 320 000 firem ty podmínky splnilo. Bylo by to velmi nesystémové. A ještě jednou opakuji, je nefér říkat, že MPSV se nesnaží firmám pomáhat. Skutečně nám jde o to, abychom nikoho v této velmi složité době nelikvidovali.
My jsme se s paní ministryní asi nepochopili.
Budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu. Návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Ano, pan místopředseda Pikal se hlásí. Takže budeme hlasovat o přikázání výboru jako výboru garančnímu bezpečnostnímu výboru.
Ale nechme to být.
Někdo další nějaký návrh? Hlasování pořadové číslo 238, přihlášeno 87 poslanců, pro 20, proti nikdo. Dalšímu výboru přikázání - zahraničnímu výboru. Končím první čtení tohoto tisku. Dalším bodem, který budeme projednávat, je
Poslední z toho vnitráckého maratonu je zákon o užívání státních symbolů. Zase se snažíme reagovat na poznatky ze stávající aplikační praxe. Doplňujeme právní úpravu užívání pečetidel s malým státním znakem pro Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady. Do jisté míry upravujeme i užívání státní pečeti a vlajky prezidenta republiky.
Je tady zpravodaj, pan poslanec Ivo Pojezdný? Poprosím ho, aby se ujal slova jako zpravodaj pro prvé čtení.
Od té doby byl třikrát novelizován. Tato novela reaguje na některé praktické věci, na problémy, které vznikly během jeho používání. Byl bych rád, kdyby pan ministr poslouchal, protože se to opravdu týká toho, co on předkládá. Ale možná panu ministrovi je to jedno, že se nechá teď možná ovlivnit trošku panem Faltýnkem. Asi je to nezajímá. Ještě jednou děkuji za slovo. Samozřejmě žádný kulatý tvar u razítka neexistuje. Stejně tak v dalším řádku je použito "kulatého tvaru". Takže nejedná se o kulaté razítko. Doporučuji všem kolegům, aby se šli podívat dole, jak vypadají razítka kruhového tvaru.
Pane předsedající, paní a pánové, přeji vám hezký den.
Hlasování číslo 176, přihlášeno 97 poslanců, pro 96, proti žádný.
Výbor doporučuje.
Návrh byl přijat.
Školský výbor k tomuto nezaujal stanovisko.
Návrh byl přijat.
Školský výbor doporučuje. Tím jsme se dle mých poznámek vyrovnali se všemi pozměňovacími návrhy, o kterých šlo hlasovat.
Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Pan ministr zdravotnictví Jan Blatný se omlouvá po celý jednací den z důvodu neodkladných pracovních záležitostí. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Já jenom k hlasování 171, na sjetině mám, že jsem se zdržel, hlasoval jsem pro. Nezpochybňuji hlasování.
Táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Zdůvodnění je jednoduché. S ohledem na odklady v projednávání zákona související se současnou koronavirovou situací stanoví datum účinnost zpětně, což není žádoucí.
Kdo je proti? V hlasování číslo 220 je přihlášeno 85 poslanců a poslankyň, pro 78, proti nikdo. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh zákona také ústavně-právnímu výboru jako dalšímu výboru. Má někdo návrhy ještě na nějaký jiný? Takže máme tři návrhy na další výbory. Tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru jako dalšímu výboru? Kdo je proti? Děkuji. V hlasování číslo 222 je přihlášeno 87 poslanců a poslankyň, pro 27, proti tentokrát nikdo. Kdo je proti? Já vám děkuji. Ani tento návrh nebyl přijat. To samozřejmě nebrání výborům si to projednat o vlastní vůli. Děkuji navrhovateli, děkuji zpravodaji. Vidím, že pan ministr je přítomen. Prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo. Tedy tři změny, které před vámi leží: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno mění název na Veterinární univerzita Brno. Od 1. července 2020 došlo k přesunu farmaceutické fakulty na Masarykovu univerzitu a VFU, tedy Veterinární a farmaceutická univerzita již nadále nebude realizovat vzdělávání v jiných než veterinárních oborech. Proto je nezbytné urychleně provést změnu názvu, který je v současné době již zavádějící. U dalších dvou vysokých škol dochází k vypuštění sídla z názvu. Jedná se o Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, která mění název na Janáčkova akademii múzických umění. V obou zmíněných případech, abyste nemysleli, že je to nějaké novum, dochází k návratu ke starší podobě názvu. Důvodem je především skutečnost, že dosud platné znění zákona reflektuje ohledně názvu veřejné vysoké školy Veterinární a farmaceutická univerzita Brno stav, který skončil již v půli minulého roku. Je proto vhodné, aby v co nejkratší době došlo k oficiální změně názvu této školy, aby nedocházelo k mylnému informování veřejnosti, co se týče předmětu poskytovaného vzdělávání.
Děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Jiří Mihola. Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Vácha.
Nicméně Akademie múzických umění v Praze zůstává Akademií múzických umění. Podobně tomu bude tak, že Univerzita obrany v Brně se změní na Univerzitu obrany, nicméně Policejní akademie v Praze zůstane Policejní akademií. Já vím, že odpovíte za sebe.
Otevírám rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení v rozpravě. Je zde zájem o odhlášení, takže jsem vás všechny odhlásil a poprosím vás, abyste se přihlásili znovu. Paní poslankyně, zkuste třeba u jiného místa.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Podněty pro změnu stávající právní úpravy vycházejí ze tří oblastí. Paní ministryně už to tu velmi podrobně shrnula, tak jenom velmi rychle.
Když se podívám po sále, nikdo se nehlásí, takže já končím obecnou rozpravu... Jo, hlásíte se, ano.
Děkuji.
Rozhlédnu se tedy ještě jednou po sále, nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Navrhovatel? Zájem nevidím. Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán... Kdo je proti? Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Žádný návrh nevidím. Hlasování číslo 187, přihlášeno 97 poslanců, pro 75, proti žádný. Návrh byl přijat. Děkujeme zpravodaji i navrhovateli. Přistoupíme k dalšímu tisku. Jedná se o Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Jan Birke. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych pokud možno stručně odůvodnil návrh svůj a mých kolegů dle sněmovního tisku 952 tak, jak bylo řečeno, na vydání zákona o prospěšných společnostech bytových a dále. Krátké zdůvodnění. Definováním neziskového charakteru výstavby bytů, které umožní výstavbu cenově dostupného bydlení. Ale tento systém je odzkoušený v řadě vyspělých zemích. Dalším příkladem může být i Německo, Francie nebo Velká Británie. Mělo by se jednat o veřejně prospěšné společnosti se speciální právní úpravou pro jejich činnost a výstavbu bytů, které mohou mít formu družstva, spolku, společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. Naše analýzy poukazují, že se takto cena bytu sníží nejméně o jednu třetinu oproti ceně bytu na trhu v této chvíli. Tady si dovolím hovořit právě jako člen nejenom zastupitelstva, ale samospráv. Prostě zákon přinese na trh nový segment, nabídku a počítá s vlastní aktivitou občanů, kteří chtějí získat byt.
Pane poslanče, já vám na to neumím odpovědět, protože to teď nevím. Jsme motivováni tím, že si prostě nemůžeme dovolit, aby nebylo schváleno nic.
Děkuji, vážený pane předsedající. Nevidím tedy nejmenší důvod, proč v České republice by tito řidiči měli být zvýhodňováni a měli by tady v klidu páchat další přestupky bez toho, aniž by dodržovali dopravní předpisy, přestávky a tak dále. Sami víme, že zahraniční řidiči zde v České republice způsobují i díky přetížení a díky tomu, že nedodržují bezpečnostní přestávky, poměrně dost nehod. Takže tento zákon jednoznačně podpoříme.
Nikoho dalšího nevidím přihlášeného do obecné rozpravy ani elektronicky, ani z místa, tudíž obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Nikoho nevidím. Končím první čtení tohoto tisku. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Dalším tiskem, kterým se budeme zabývat, je
Tentokrát je to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a některé další zákony. Zavádíme možnost uložit omezující opatření v souvislosti s drogovými přestupky. Tolik z mojí strany.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Většinu věcí už uvedl pan ministr vnitra. Nicméně trochu bych to zrekapitulovala. Zákon platí již dva roky a byla vyhodnocena jeho účinnost. Také došlo k doplnění právní úpravy ve vztahu k používání pyrotechniky.
Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nikoho nevidím. Hlasování pořadové číslo 233, přihlášeno je 88 poslankyň a poslanců, pro je 69, proti nebyl nikdo. Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Podívám se ještě do sálu. Nikoho nevidím ani z místa.
Dobrý den, dovoluji si ještě jednou nyní jako poslanec, dovoluji si požádat o zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dnů.
Nikdo další se do obecné rozpravy nehlásí, já tudíž obecnou rozpravu končím. Nejprve rozhodneme o přikázání garančního výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Nevidím nikoho, budeme hlasovat. Ptám se, kdo je pro přidělení tohoto tisku jako garančnímu výboru výboru hospodářskému? Hlasování pořadové číslo 227, je přihlášeno 84 poslankyň a poslanců, pro 69, proti nebyl nikdo, návrh byl přijat. Konstatuji, že tento tisk byl přidělen hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Budeme hlasovat o zkrácení lhůty na projednání ve výboru na 30 dnů. Přistoupíme k projednávání dalšího bodu a tím je
Děkuji. Snažíme se reagovat na vývoj, ke kterému došlo v této oblasti od roku 2003, a na poznatky z aplikační praxe. Součástí návrhu jsou také novely zákonů o sociálních službách a o sociálně-právní ochraně dětí.
Děkuji a vidím, že je tady změna zpravodaje, takže necháme hlasovat o změně zpravodaje. Hlasování pořadové číslo 229, je přihlášeno 86 poslankyň a poslanců, pro je 73, proti není nikdo, návrh byl přijat.
Děkuji za slovo. Tato novela je pochopitelně zaměřena na kvalitu vzdělávání úředníků, takže tu druhou problematiku. Jedná se primárně o úředníky územních samosprávných celků. Cílem je tedy zajistit, aby měli úředníci kvalitní vzdělávání, takové, které jim umožní získat kompetence pro poskytování co nejlepších možných služeb. Nicméně tato novela je spíše marginální úpravou.